Ale souhlasím s panem poslancem Urbanem. Což je samozřejmě špatná zpráva. Nijak se z toho neraduju.
Vítám vstřícnost paní ministryně, že je ochotná o tom diskutovat, rozebírat to, a jestli tomu rozumím dobře, případně změnit filozofii. Nám nebyla předložena nějaká analýza detailního stavu, co se děje s placením daní, co se děje s ekonomickou činností firem v České republice. Vždycky jsou jakési hrubé odhady, spíše se to dozvídáme z médií, kolik firem se přeregistrovalo jinak, kolik firem někam jinam odešlo. Přicházejí nové technologie. Samozřejmě že podpoříme prodloužení lhůty. Ale nechat interpretovat policisty nebo soudce v podnikání, co je a co není trestný čin, je velice riskantní a ošidná záležitost.
Pokud se tak nestane, začnu jmenovat známé hříšníky.
Prvním okruhem témat je náhrada nákladů řízení účastníka, který nebyl v řízení zastoupen advokátem nebo notářem. Druhým okruhem je problematika výkonu rozhodnutí a exekucí na majetek ve společném jmění manželů a přikázání pohledávky z účtu manžela povinného. Pokud jde o náhradu nákladů řízení, návrh umožňuje uplatnit náhradu hotových výdajů v paušální výši i v případě, že účastník není zastoupen advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem. Návrh tedy zlepšuje pozici účastníka, který se v řízení nenechal zastupovat advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem. Změna režimu po vzniku závazku je vůči věřiteli neúčinná, avšak ten s ním může souhlasit. Je také ponechána možnost postihu pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, avšak manželovi povinného bude ponecháno právo nakládat s polovinou peněžního zůstatku. Naopak už nebude možné postihovat mzdu nebo jinou peněžitou pohledávku manžela povinného, což vede nepochybně k právní jistotě manžela.
Děkuji panu poslanci Plíškovi, který je zpravodajem tohoto tisku, a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Černoch.
Už tady proběhlo několik návrhů. Některé se povedly, některé se nepovedly. Myslím si, že je to téma, které je velmi důležité, které tato Sněmovna v tomto volebním období řeší po těch dlouhých letech poprvé opravdu systémově.
Děkuji panu poslanci Černochovi. Pan poslanec Tejc.
Děkuji za slovo. Já jsem přesvědčen, že ta úprava, tak jak je napsána, by měla být přijata. Ale tohle je skutečně debata, která nebude ani tak právní, bude hodně politická. Pokud se týká nákladů za právní zastoupení, tady se přiznám, a budu mluvit spíše za sebe, nechci mluvit ani za výbor ani za sociální demokracii, řeknu svůj názor.
Pozitivní vliv na státní rozpočet se promítne také tím, že stát již nadále nebude platit náklady notáře v případě, že společné jmění manželů bude na základě dohody pozůstalého manžela a dědiců vypořádáno ve prospěch pozůstalého manžela. Dosud náklady notáře platil stát, nyní logicky bude podle nové úpravy, bude-li schválena, náklady hradit pozůstalý manžel. Pro vaši podrobnější informaci, v průběhu připomínkového řízení byla uplatněna řada zásadních připomínek, které jsme ve své většině zapracovali. To byla naprosto nekoncepční výjimka, takže Ministerstvo spravedlnosti s ní nesouhlasilo. Předkládám tento návrh s přesvědčením, že v řadě dotčených právních předpisů dojde ke zlepšení stávající právní úpravy.
Děkuji paní ministryni Heleně Válkové. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Jako předsedovi výboru mi nezbývá než zaskočit za nepřítomné poslance a v tomto případě to rád učiním. Myslím si, že není důvod pro to, abych doplňoval už tak vyčerpávající výklad paní ministryně. To, co mělo zaznít, zaznělo. Já se domnívám, že bychom v této věci neměli zkracovat a možná ani prodlužovat lhůtu. Předpokládám, že tento tisk by měl být předložen ústavně právnímu výboru k projednání.
Paní ministryně ve svém úvodním slově mluvila o dopadu na státní rozpočet. Není důvod, abych ta slova, ta čísla, zpochybňoval.
Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 155, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro 99, proti 14, návrh byl přijat.
Zpravodaj důrazně doporučuje.
Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a končím projednávání tohoto bodu. Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je Také prosím, aby u stolku zpravodajů místo zaujal pan poslanec Václav Votava. Přestože jde o velké miliardy, nikdo se do obecné rozpravy zjevně nehlásí.
Ačkoliv pan kolega Kalousek právě odešel komunikovat s Ministerstvem zahraničí, a tudíž neuslyší tuto reakci, která měla být původně reakce pana ministra financí k jeho připomínkám, tak přesto budu věřit, že se to k jeho uchu dostane později. Takže v pátek 24. října pan poslanec Kalousek vystoupil s tím, že navržený zákon slučuje do jednoho státního dluhopisového programu vydání dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu dvou let, roku 2013 a roku 2014, a podle názoru pana kolegy Kalouska to bylo - cituji - "mimořádně nefér". Navrhl kvůli tomu jednání o návrhu zákona přerušit a to se také stalo. Není žádný důvod pro to, proč by takové sloučení nebylo možné. Peněžní prostředky utržené z prodeje státních dluhopisů tvoří jeden celek a nedělí se podle toho, co se jimi má uhradit. Zpracovávat a schvalovat vedle sebe dva zákony o vydání státních dluhopisů by bylo absurdní. Návrh tohoto zákona předložil vládě tehdejší ministr financí, dnešní poslanec pan Kalousek. Spojení státních dluhopisových programů v navrženém zákoně umožňuje racionálnější způsob projednání a ani v nejmenším neomezuje Poslaneckou sněmovnu v jejím rozhodování.
Pan poslanec Kučera.
Děkuji za slovo. Já bych tady chtěl zareagovat na slova pana ministra, kterého mrzí, že pan poslanec Kalousek si nevyslechl jím čtený projev. Mě více mrzí, že si na nás neudělal čas ministr financí pan Babiš, aby nám to sdělil sám, a přednáší nám to zde ústy pana ministra životního prostředí. To je vidět, jakým způsobem pan ministr Babiš přistupuje k této Sněmovně.
Děkuji panu poslanci. Upozorňuji, že pan ministr Babiš je omluven z důvodu jednání, tu omluvu jsem četl.
Já prosím o pochopení pana ministra Brabce, plnil jsem teď ty povinnosti, o kterých jsem mluvil. Na druhou stranu, před patnácti lety jsem takovýchto projevů psával hodně, takže aniž jsem ho vyslechl, tak vím, co je tam napsáno. Psal jsem podobné. Není vinou pana ministra Babiše, že to nemohl přednést sám. Přerušili jsme to proto, aby tady mohl být. Takže teď v tomto okamžiku jsem první, kdo chápe, že to nemůže přednést. Z hlediska politického rozhodování to poskytuje určitý diskomfort. Někteří z nás pokládají deficity roku 2014 a 2015 za nesmyslné, a nevidíme tedy z hlediska politického rozhodování žádný důvod pro to, abychom podpořili i dluhopisový program na pokrytí těchto deficitů. Kdybych byl emitent, tak to chci také takto.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek.
Za druhé bych chtěl připomenout panu Kučerovi, že je to nefér. Je to nefér, že využívá jakékoli příležitosti si plivnout na pana vicepremiéra. Sami jsme byli svědky, jak dlouho to trvalo.
I o těch budeme hlasovat jednotlivě. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování 138, přítomných poslankyň a poslanců je 148, pro návrh 84 poslankyň a poslanců, návrh byl přijat. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zařazení tohoto bodu pevně na dnešní program, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Je to hlasování číslo 140, přítomných poslankyň a poslanců 148, pro návrh 95, návrh byl přijat. Dále je to návrh pana poslance Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu. Je to hlasování číslo 142, přítomných poslankyň a poslanců je 148, pro návrh 146, návrh byl přijat. Další v pořadí je pan poslanec Radim Fiala, který žádá vyřadit z dnešního programu sněmovní tisk 145 z důvodu, že pan předkladatel pan poslanec Kádner je na zahraniční cestě a není přítomen. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení. Je to hlasování 144, přítomných poslankyň a poslanců je 148, pro návrh 39, tento návrh byl zamítnut.
Takže necháme jako čtvrtý bod, tak jak byl původní návrh.
Je to hlasování číslo 145, přítomných poslankyň a poslanců 148, pro návrh 49, návrh byl zamítnut. Je zde tedy návrh, aby tento bod byl zařazen zítra jako druhý po písemných interpelacích. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 147, přítomných poslankyň a poslanců je 148, pro návrh 41, návrh byl zamítnut. V tom případě je zde druhý návrh, aby tento bod číslo 28 byl zařazen zítra jako první bod po písemných interpelacích. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování číslo 148, přítomných poslankyň a poslanců je 149, pro návrh 111, návrh byl přijat. Takže já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Máme hlasování číslo 149, přítomných poslankyň a poslanců je 149, pro tento návrh 51, návrh byl zamítnut.
Je však nepochopitelné, jak může předkladatel právě na základě shora uvedeného dospět k závěru, že je zapotřebí stávající úpravu změnit a účastníky ještě více zatížit. Podotýkáme, že žádoucím stavem je rychlý a spravedlivý proces, jehož náklady nezruinují ani jednoho z účastníků ani samotný soud. Což v tomto případě jsou veřejné rozpočty obcí. Já děkuji opravdu. Už je pokročilá hodina, tak mějte pochopení, že už se blížím ke konci toho dopisu. Ministerský návrh tedy kromě jiného vzdaluje českou právní úpravu standardům v právech sousedních zemí. Pak je žádost, abych s tím seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem přečtením tohoto poměrně dlouhého dopisu učinil. A teď krátký komentář. Jsme pár dnů po nových komunálních volbách a nemyslím si, že bychom naším rozhodnutím měli zvyšovat náklady obcí. A je jedno, kdo v té obci je v koalici a kdo v té obci je v opozici. To si skutečně nemyslím. Občan vůbec nerozlišuje, co je samospráva a co je přenesený výkon státní správy. Já nevím. Pokud ne, tak já tomu rozumím.
A já zatím můžu jen blahopřát vládní koalici, že se jí dost často daří, aby se nechovala jako středopravá, ale spíše jako středová nebo středolevá. To je prostě kouzlo toho, proč se my nevyhraňujeme nebo nevymezujeme proti vládní politice takovým způsobem jako vy.
Ano, samozřejmě chráníme svého předsedu.
Děkuji panu poslanci Zavadilovi. Prosím, pane poslanče.
Já tomu rozumím. Ale velmi prosím, abychom si uvědomili priority. V tuto chvíli, kdy chodí Vojtěch Filip po Moskvě s mandátem Poslanecké sněmovny , chráníme ne toho nebo onoho funkcionáře, ale chráníme prestiž a pověst České republiky. Teď hájíme Českou republiku, její prestiž a její pověst jako věrohodného partnera v rámci Evropské unie.
S faktickou poznámkou pan místopředseda Bartošek.
Lidé tady nejsou, my nejsme schopni si poslechnout, co povídají.
Děkuji panu poslanci Černému. Prosím, pane poslanče.
Moc se omlouvám, ale jako zpravodaj musím zdůraznit Poslanecké sněmovně jako reflexi toho, co říkal můj předřečník, že jak pan Filip, tak pan Hamáček na to měli pět týdnů, aby nám to objasnili. Pět týdnů se o tom vede seriózní diskuse, včetně písemné korespondence. Chci jenom říct, že ne že my jim nechceme dát prostor k vyjádření. Oni se pět týdnů nechtěli vyjádřit, pak to udělali, a teď chodí Filip po Moskvě. A teď je na nás, abychom řekli, jestli tam chodí s naším mandátem, nebo bez našeho mandátu.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Pokud nikdo takový není, podrobnou rozpravu končím. Požádám pana zpravodaje, protože jsem evidoval tři návrhy usnesení, aby navrhl proceduru, jak budeme hlasovat.
Dovolím si tedy navrhnout následující proceduru. Nejprve bychom hlasovali o návrhu pana poslance Stanjury. Pokud bude přijat, jsou ostatní dva návrhy nehlasovatelné.
Má někdo jiný návrh procedury? Jestliže nemá, odhlásím vás všechny a dám hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj Kalousek. Budeme hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj Kalousek. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Nyní z vaší vůle budeme nejprve hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí se zahraniční cestou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa do Moskvy na pozvání místopředsedy Státní dumy Ruské federace Sergeje Železňaka."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
Návrh nebyl přijat. Já se omlouvám, pane předsedo, poprosím Sněmovnu o ztišení a vyslechnutí si jistě napínavého stanoviska dopravního sdružení. Já se omlouvám, já jsem chtěl jenom motivovat poslance k vyšší pozornosti.
Já věřím, že poslanci motivaci nepotřebují. A to známe. To platí jak pro České dráhy, třeba na úrovni státu u vlaků, i na úrovni krajů, ale u dopravních podniků je to na úrovni města, kdy města, ať už s vlastním dopravním podnikem, anebo s firmou, která zabezpečuje veřejnou dopravu, mají uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby. Protože ty smluvní přepravní vztahy se v každém případě dějí vždy za spoluúčasti některého z veřejných rozpočtů, čímž se do něj dostává výrazný a zcela zřetelný veřejnoprávní prvek. Dále, že si legislativní návrhy z posledního roku vnitřně odporují, že návrh prohlubuje nerovnost účastníků před zákonem, návrh omezuje právo věřitele na soudní ochranu, návrh přinese odchylnost od trendu ve vyspělých právních řádech sousedních zemí a navrhovaná úprava přinese problémy účastníkům řízení, aniž by byl doložen pozitivní dopad na financování soudní sestavy, píšou. Návrh je v rozporu se současným obecným legislativním trendem ochrany dlužníka na úkor věřitele. Dle našeho názoru je rozpor ve filozofii obou návrhů evidentní. Zátěž neúspěšné strany sporu se zvýší, zvýší se zátěž pro věřitele a v případě veřejné dopravy i zátěž pro veřejné rozpočty. Jediný rozdíl spočívá v tom, že namísto úspěšného účastníka sporu bude více inkasovat stát, což je uvedeno i v důvodové správě ke sněmovnímu tisku. Ministerstvo spravedlnosti dle našeho návrhu dává dlouhodobě jasně najevo, byť v rozporu s ekonomickou realitou, že náklady řízení na straně žalobce, věřitele, jsou v některých typech sporu minimální. Stačilo by se však pro velmi hrubou orientaci v tématu podívat se na náklady soudu v souvislosti s rozhodováním o týchž typově podobných bagatelních či právní odbornost nevyžadujících věcech. Všechna ta adjektiva jsou v uvozovkách, nevím, jak bych to při čtení dopisu zdůraznil. Záměrně v této úvaze ponecháváme stranou ryze administrativní náklady, které jsou značné jak na straně soudu, tak na straně žalobce. To však považujeme za nepřípustný zásah do práva účastníka na soudní ochranu.
Než udělím slovo, přečtu omluvenku: dnes z pracovních důvodů do konce jednacího dne se omlouvá od 17.30 paní poslankyně Zelienková. Mám zde přihlášku do rozpravy.
Naopak ten rozdíl je někdy propastný. Čímž ovšem neomlouvám to, že teď nejsem schopna, nebo nemám k dispozici ty požadované údaje, a rozhodně je doplním.
Děkuji mnohokrát. Myslím, že úplně všechno, co tady bylo řečeno, bych podepsal, co se týče - přenesený výkon státní správy. Musím říci, že každý rok byl velmi výrazný propad na právě výkon státní správy ze státního rozpočtu. Ale musím říci jenom poznámku, že když si stát u nás objedná svoji činnost, tak musí stát také za ni zaplatit. Bohužel, v těch minulých čtyřech letech to mnohdy nebylo i přesto, že bylo v rámci rozdělení nebo určení daní nám byl finanční příspěvek přidělen.
Já vám děkuji i za to, že jste dodržel čas. A nyní požádám pana předsedu Stanjuru o faktickou poznámku.
Tam ti černí pasažéři de facto nevznikají. Bavíme se opravdu o městských dopravních podnicích, myslím, že s výjimkou jednoho nebo dvou jsou všechny ve stoprocentním vlastnictví města. A jsou to všechny, není to žádná menšina. K tomu, co říkal pan - teď bych řekl spíše starosta Birke - ale pan poslanec Birke. Žádná poslanecká sněmovna nepřekonala nesouhlasné stanovisko všech ministrů financí, protože v zákoně se říká, že stát dává obcím příspěvek na výkon státní správy. A ne z politických důvodů nebo z důvodu boje s byrokracií, ale z ekonomických důvodů to přestane dělat. Takže já té kritice rozumím, já bych to také podepsal. Já říkám, ale to je jediné v této republice, že si objednám službu a zaplatím část. Takže to je pravda.
Musím říci, že řada těch argumentů, které tady zazněly, a já jsem se s nimi také měl možnost seznámit na základě dopisu, který tady byl citován a který nechci celý opakovat, je myslím velmi rozumná a musíme o nich uvažovat, protože ta mince má skutečně dvě strany. Jednak se snažíme o to, aby se snížily náklady dlužníků za bagatelní pohledávky. Takže určitě ten směr, kterým jsme se vydali, je správný.
Z toho je tady 800 podpisů občanů. Ti lidé jsou absolutně bezmocní, protože od vlády nedostávají odpovědi, při přímé návštěvě jim taky nikdo neodpovídá, musí vedle toho bydlet, a vy jste tady opakovaně odhlasovali, že občanům neřeknete ani slovo! Situace je úplně děsivá!
Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Fiala, po něm pan předseda Mihola a po něm pan ministr Stropnický.
Dámy a pánové, podle šumu ve sněmovně cítím, že tato věc rozbouřila velkou diskusi. Já to chápu.
Skutečně jenom pár krátkých poznámek. Česká republika nesplatila jednu korunu ze svého státního dluhu.